A sledoval jsem i vyjádření předsedů klubů vládních stran, kteří řekli, že bude program schválen. Poslanci Pirátů - a já věřím, že i poslanci jiných stran - rozhodně nebyli po dobu nouzového stavu doma na nějakém home office. My jsme se věnovali jak otázkám ekonomickým, tak otázkám v regionu. Byli jsme partnery po dobu nouzového stavu vládě, i když naše návrhy často nebyly vyslyšeny. K nákupu zdravotních prostředků a k jejich nedostatku. Tady od pana ministra Hamáčka zaznívala ta data. Já ho někdy trošku lituji, že musí vystupovat na stejném pódiu s panem premiérem Babišem, nicméně si myslím, že nebyl v době té slavné tiskové konference na stejném pódiu, ale možná se pletu. Takže v momentu, kdy se konečně rozjížděly dodávky zdravotních pomůcek, tak to byla doba po tom, co pan premiér Babiš vystoupil na ranní tiskové konferenci a lhal občanům, lhal divákům a tvrdil - není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. To mi řekněte kde a já jim to dnes osobně rozvezu. Cituji pana premiéra Babiše. Toto tvrdil na tiskové konferenci v momentě, a my to víme, jak to bylo. Já bych chtěl také poděkovat lidem, kteří důstojně zvládli i na úrovni krizového štábu toto zásobování pomůckami, ale jasné rozpory mezi tím, co tvrdil pan premiér či ministr zdravotnictví, a tím, co zde zaznělo za fakta ohledně časové osy, zde jsou, každý si to může dohledat na internetu. A teď jenom krátce k jednání dnešní schůze. To musíme dotáhnout, to je rest z minuta. Druhá velká otázka není pouze nákup zdravotních pomůcek po dobu nouzového stavu, ale je předzásobení České republiky do budoucna. Já věřím, že v ten kritický moment, který tedy byl začátkem března, se pan ministr Hamáček snažil dělat, co šlo. Ostatně podle mě se o tom budeme dále bavit. Já jsem slyšel jejich vyjádření ráno do médií, že program této schůze podpoří. Není to žádná kritika pro kritiku.
Vážené dámy a pánové, na úvod mi dovolte poděkovat všem občanům České republiky, včetně zdravotníků, prodavaček, prodavačů v první linii, mnoha dobrovolníkům a mnoha dalším občanům za to, jak se zapojili a pomohli při řešení nouzového stavu kolem koronaviru. A to je, myslím, velmi dobrá zpráva. Nejvyšší kontrolní úřad nejlépe posoudí a detailně zanalyzuje miliardové nákupy. A jak víme, Nejvyšší kontrolní úřad již tyto kontroly zařadil do svého plánu kontrol. Budou trvat několik měsíců.
V Maďarsku to udělali, v Maďarsku se zbavili svého Maléva. Pasažéři mají v tuto chvíli jiný komfort, netvrdím, jestli horší, nebo lepší. V nějakém čase se to možná srovná, možná to bude s nějakým přestupem. Určitě bez toho přežijeme. A nebude tak dělat ani ve prospěch nás, našich pasažérů, našich firem, ta prostě bude dělat jenom to, co je pro ni zajímavé. On to říká proto, aby dostal své konkurenty z trhu, nikoliv proto, že je připraven tady někoho saturovat. A tím paradoxem je to, že Ryanair sám využívá státní záruku Velké Británie. Takže to je prostě normální marketingová hra, nic víc, nic míň.
Děkuji, pane předsedající. Je to jedna z věcí, která mě poměrně překvapila a možná i trochu vyděsila.
Vážený pane ministře, obracím se na vás v otázce dětských uprchlíků v řeckých táborech. Je to deset států Evropské unie, které prostě vyjádřily touto formou solidaritu. Já si myslím, že jsme dostatečně vyspělá, bohatá, sebevědomá země a dostatečně silný a sebevědomý národ a že bychom touto pomocí pár desítkám dětí, které žijí v hrozných podmínkách, určitě neztratili.
Děkuji, vážený pane poslanče. My jsme si s řeckou stranou vyměnili několik dopisů. Já bych uvítal, abychom používali, řekněme, korektnější termín, abychom nehovořili o dětech, ale o mladistvých. Toto své tvrzení opírám i o oficiální statistiky Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dalších autorit. To nejsou bezprizorní jedinci, ale oni jsou přiváženi do těch zemí v rámci, řekněme, širšího slučování rodin. A chci jenom zdůraznit, že Česká republika se zaměřuje na jinou formu pomoci, ať to je vysílání kapacit personálních, policistů, materiální pomoc. Takže Česká republika pomáhá, pomáhat bude.
Jedno je totiž jasné už dnes, a to že stát skutečně neměl a nemá nějaký systém, který by spustil v případě epidemie. Ano, úředníci mají krizové plány, co dělat, když spadne na úředníky letadlo, slyšíte dobře, ale nemají instrukce a plány, jak postupovat v případě epidemie. V případě covidu tedy z tohoto pohledu nevíme, jestli byl epidemií, což je možná dané tím, že jednak nemáme stanovená kritéria, co je a co není u covidu epidemie, a druhá věc je, že dodnes netušíme, kolik lidí se skutečně s virem potkalo, kolik na něj skutečně onemocnělo a kolik na něj doopravdy zemřelo. Jedním z následných výstupů, které očekávám na základě výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, by měla být analýza naší připravenosti, efektivita práce státních institucí během krize a vyhodnocení, z něhož bychom měli vyjít při debatě o změnách, přesněji o zpracování skutečného pandemického plánu pro případ, že nás zasáhne znovu třeba nějaká nebezpečná epidemie nebo nějaký jiný krizový stav. Mnohokrát zmíněné zmatky a podivné ceny, i desetinásobně za stejné zboží nakoupené dvěma různými ministerstvy ve stejné době, jsou přímým dokladem neexistence jakéhokoli plánu státu na zvládání epidemií. Co se týče hnutí SPD, tak my rozhodně nechceme lacině kopat do vlády a říkat, co by se mělo udělat kdyby, protože po bitvě je každý generálem. Ale to, proč my tady o tom hovoříme, nebo já tady hovořím v zastoupení SPD, je to, že doufáme, že se z krize poučíme, že budeme analyzovat to, co se stalo, a připravíme se lépe na budoucnost.
Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný, ale nemohu se nevyjádřit k návrhu této mimořádné 50. schůze Poslanecké sněmovny. Protože to, jakým způsobem budeme hodnotit skupiny občanů, kterým se dostalo, nebo nedostalo pomoci, je přece ještě teď nejasné. Ale jsem přesvědčen, že politickou odpovědnost tak jako tak vláda nese. A je také třeba vidět, že některá podnikání na té pandemii vydělala. Nejde jenom o dopravní systémy, nejde jenom o energetiku, nejde jenom o to, jakým způsobem stát potřebuje určité věci, které nelze nahradit v klasickém tržním prostředí, a každý stát, který myslí i na věci, které se mohou stát, myslí na krizové situace, si ponechává a snaží se je udržet v chodu nebo tak, aby je mohl rychle nastartovat.
Vážený pane premiére, kolegyně Markéta Pekarová Adamová měla větší štěstí při losování, takže byla se stejným tématem přede mnou. Protože jsme ale jasnou odpověď neslyšeli, myslím si, že mohu tedy volně navázat. A to u jediného mediálního domu - Mafra. Zakázku Mafra údajně dostala bez výběrového řízení. Chci vysvětlení tohoto do očí bijícího rozdílu. České dráhy spadají pod Ministerstvo dopravy. V obou institucích jste během posledních let udělali nespočet personálních změn. Částkách, které mnohonásobně převyšují objemy reklamy u jiných mediálních domů. Bývalý ředitel Českých drah Miroslav Kupec už jeden důvod naznačil. Cituji: Bylo všeobecně žádoucí, aby to byla Mafra. Ta vazba byla jasná a nebylo moc o čem diskutovat. Tady byl zájem o to, aby zrovna tento nakladatelský dům měl nejvíc práce. Pane premiére, můžete si stokrát vykřikovat, že se svým svěřenským fondem nemáte nic společného. Jinak by vás nevyšetřovaly orgány Evropské unie, neustále by se neřešil váš střet zájmů, neobjevovaly by se další a další problémy a podivné zakázky. Pan ministr Havlíček tvrdí, že do toho nebude zasahovat. Očividně už do toho ale někdo zasáhl a já chci od vás slyšet kdo.
Prosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji za slovo, pane primátore. Vy jste primátor, nebo starosta? No já jsem si myslel, že když už to jednou tady odznělo, že už se na to nebudete ptát. Vy jste starosta Uherského Hradiště, ne? Zapomněl jste mi poděkovat za tu věznici, kterou jsem si od vás vzal. A prosím vás, kdy už ta vaše ODS pochopí, že antibabiš nefunguje? Piráti vás přeskočili. Tak jak to děláte? Antibabiš nefunguje. Díky mně, pane kolego. Protože jsem byl výborný ministr financí. A vybral jsem ty daně. Proč se mě ptáte na nesmysly, když už jsem odpověděl jednou paní Pekarové. Takže i ty vaše návrhy, jak my to dáme, my to vrátíme těm obcím. Teď to nemám tady po ruce, ale víte, jak jste dělali to RUD, jak jste snižovali. Hlavní opoziční strana mě teďka vypne.
Děkuji.
To fakt nemá cenu, pane premiére. Odpovědi jsem se evidentně nedočkal. Je vidět, že vám musím pokládat jednodušší otázky, prostě složitější nezvládáte evidentně. Já se vás tedy zeptám na dvě otázky a na jednu, abyste to měl jednodušší, odpovím sám. Často jezdím i první třídou - a je jeden zásadní rozdíl mezi první a druhou třídou na tom Slováckém expresu, jak je České dráhy pojmenovaly. Uhodnete jaký? V první třídě dostanete zdarma noviny. A otázka na vás zní: Uhodnete, jaké noviny dostanete zdarma od Českých drah? A teď děkuji za odpověď na konkrétní otázku. Myslím si, že to bylo jasné.
Prosím pana premiéra o odpověď na tento doplňující dotaz.
Já se vás zeptám, proč jste nechali ty České dráhy rozkrást? Proč jste nechali ukrást desítky miliard pozemků? Jak je možné, že nebyl Bendl ministr dopravy? A co tam dělal ten Žaluda? Ne, nejsem tak na tom. A takovou šanci vám nikdy nedám. A možná - říkáte, že jsem takovej jednoduchej, tak asi jo. Ale vy mi přece nemůžete vykládat o Českých dráhách. Se podívejte na ty pozemky v Praze, kdo to vlastní. Kde jste to zašantročili. A ty věci, když tam seděl Martin Roman. A dával Škodě Transportation kšefty. Já se nechci vracet do minulosti. Zkuste se bavit normálně. Fakt na úroveň tedy primátora velkého města - tu věznici jste měl poděkovat. Díky mně.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem se vás chtěl zeptat na několik věcí, co se týká soběstačnosti České republiky. Nebyl například paralen, protože se říkalo, že při léčbě COVIDu může být jako pomocná látka podávána na snížení horečky a podobně. Co se týká například roušek a podobně, všechno jsme museli dovážet z Číny, i když tady máme spoustu výrobců, kteří byli schopni velice promptně zareagovat na to a byli schopni vyrobit nějaké provizorní ventilační přístroje a spoustu dalších věcí. Moje otázka zní: Co udělá vláda pro to, abychom v těchto oblastech byli soběstační a nezávislí na dovozu jak ze zemí Evropské unie, tak ze zemí mimo Evropskou unii? Protože jak vidíme, je to otázka národní bezpečnosti. Děkuji za odpověď.
Možná jste o tom slyšela. Takže to nějakým způsobem teď rozpracováváme. Tak pokud dovolíte, abych vám to předal. Je tady nějaký postup, nějaká analýza.
Prosím.
Co se týká té druhé vlny. My budeme dělat tu chytrou karanténu, ta chytrá karanténa funguje. A co se týká Karlovarského kraje, tak já se tam chystám na výjezd, mě tam pozvali starostové, navštívím i Sokolovskou uhelnou. Takže my tam pojedeme společně i s panem Havlíčkem. A víte, proč je to tak? Protože někdo zapomněl po revoluci postavit tu dálnici.
Paní poslankyně Levová se omlouvá od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Dražilová se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.
Hezký dobrý den. Pane premiére, já mám velmi jednoduchý a stručný dotaz.
Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Ventruba s interpelací rovněž na pana vicepremiéra Karla Havlíčka.
A jak mi sdělil ministr Ťok, když byl pozván na otevření rakouské dálnice k české hranici, cituji, řekl mi: "Musím přiznat, že jsem se za naši republiku v této věci styděl." Takže se vás, pane ministře, táži, za první: Jaká je aktuální situace výstavby této dálnice?
Děkuji.
A to, co se zde odehrává, prostě není normální. Ne to, že někdo má jiný názor, problém je v tom, že to legislativní řešení je v podstatě nedělatelné v současné době. Znova říkám, proto chceme tu 416 dotáhnout, aby to jednou provždy bylo. A nepomáhají ani osobní interpelace, komunikace, nic. A ten nejkomplikovanější úsek je přechod Nových Mlýnů, který je plánován jako poslední, tedy realizován. To určitě sledujete. Ke stávající hrázi bude přisypán druhého jízdního pásu na straně k horní nádrži toho vodního díla. V předstihu je řešeno vymístění pro pěší atd., tím nechci zdržovat, s tím, že po vyhodnocení vlastně všech variant byla zvolena varianta přechodu přes vodní hráze pomocí estakády. Čili dalším krokem bude zpracování technické studie pro potřebu EIA a následně RUR (?).
Děkuji.
Vím, že to nemáte vůbec lehké. Vím, co to je za projekt.
Než vám dám slovo, tak přečtu omluvy.
Nicméně o to jednodušší pak může být moje - děkuji za ocenění - o to jednodušší může být moje interpelace. Já nic nekritizuji. Ti zaměstnanci jsou nejenom v zařízeních zřizovaných krajem, ale i jsou v soukromých zařízeních. Ty informace se mění. A proto naprosto asertivně a opravdu jenom s cílem mít přesné informace prosím paní ministryni, jestli by mohla zveřejnit a poskytnout přesné informace, jak budou ti pracovníci odměňováni. Nejhorší je nejistota a nejhorší je očekávání něčeho, co pak nenastane. A rád bych, aby v tomto případě k tomu nedošlo.
Na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Chtěl bych se tedy zeptat, zdali je možné, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam příjemců, zdali tak hodlá udělat, a pokud ne, tak co mu v tom brání.
Prosím pana vicepremiéra. Tak to byla rychlá interpelace. Dalším v pořadí je paní poslankyně Dana Balcarová, která není přítomna v sále, aspoň ji nevidím, takže její interpelace propadá. Dalším v pořadí je pan poslanec Stanislav Blaha s interpelací na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka - taktéž není přítomen v sále. Pan poslanec Jan Lipavský není přítomen v sále. Pan poslanec Marian Jurečka není, pan poslanec Jan Pošvář také není. Pan poslanec Petr Bendl není přítomen. Paní poslankyně Věra Kovářová není přítomna. Pan poslanec Petr Beitl není přítomen. Pan poslanec Vlastimil Válek je přítomen a bude interpelovat pana nepřítomného ministra školství Roberta Plagu.
Ceny nakupovaného zboží byly nejvýhodnější v místě a čase pořízení, a to jak ve srovnání s českými, tak mezinárodními dodavateli. Takže dodávky z Číny byly levnější než ochranné prostředky pořizované Ministerstvem vnitra v předmětném období od českých dodavatelů a byly také levnější než dodávky pořizované jinými zadavateli. Co je klíčové - Byla to jediná funkční cesta, jak ověřovat kvalitu zboží a mít maximální jistotu, že ochranné prostředky vydané ze skladu Hasičského záchranného sboru ochrání uživatele ochranných pomůcek. Zažili jsme i situace, kdy oficiální cestou přišlo potvrzení certifikátu a o 24 hodin později přišlo jeho zpochybnění. Chci říci, že v této souvislosti mně přijde systém certifikace ve Spojených státech u FDA, CDC a NPPTL funkčnější, přehlednější a mnohem jednodušší pro ověření dodavatele. Ochranné prostředky z Číny byly ze skladu Ministerstva vnitra v Šanghaji do České republiky přepravovány leteckým mostem celkem 57 lety. Neexistovalo evropské řešení, neexistovalo mezinárodní řešení. Každý stát Evropy spoléhal sám na sebe. Do 12. března jsem čelil kritice, že přeháním a šířím paniku. Po 13. březnu jsem byl kritizován za nedostatečné nouzové zásoby, z toho, že není dostatek ochranných prostředků pro všechny občany České republiky, a dnes čelíme kritice, že jsme ta opatření přijali přehnaně nebo neefektivně. Velmi rychle zapomínáme, že byl nouzový stav, a zapomínáme, v jaké atmosféře jsme žili. Čtyři dny poté, co jsem dostal úkol od předsedy vlády, 18. března, přistál první letoun, byl to speciál Armády České republiky. Je často zmiňováno, že materiál z Číny byl komerčním nákupem. Všichni pracovali v extrémním stresu, mohly se udělat neúmyslné chyby, ale jsem pyšný na všechny, kdo se na tomto procesu podíleli. Já jsem bytostně přesvědčen, že moji lidé odvedli dobrou práci, nikdo situaci nezneužil, nikdo se na ní neobohatil.
Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.
Ne, tak já bych to považoval skutečně za urážku, kdybyste mě podezřívala, že bych tady lobboval za Mafru. A pokud ta Mafra je taková špatná, vy jste tam byla v Rozstřelu 8. listopadu 2019, no tak tam choďte znovu a zeptejte se Mafry, jak to vlastně mají s těmi Českými drahami.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, rozmohl se nám tady takový nešvar. A to takový, že úřady šikanují záchranáře, kteří se zapojili do veřejné debaty a vyjadřovali se k ochranným pomůckám. Nemluvím teď o případu, který je teď hodně medializovaný, paní Brožové, ale objevují se i další případy záchranářů, kteří dostali vytýkací dopisy. Kteří dostali vytýkací dopisy jenom za to, že se zapojili do té veřejné debaty a vyjádřili svůj názor.